Kvůli pár slovům tady přijímáme celé zákony a procházíme celý legislativní proces. A jsou to drobnosti. To nepovažuji za úplně vhodné. A co se týče otázky nařízení nebo vyhlášky.
Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Michálek. A já poprosím o klid v sále.
Takže pan kolega Nacher se mě ptal, jak se stavím k Airbnb. Já to velmi rád připomenu. Já jsem předložil několik návrhů k Airbnb a bohužel kvůli hlasům ANO v této Poslanecké sněmovně nebyly schváleny. A bohužel Ministerstvo financí nezajistilo tu efektivní regulaci, aby ty poplatky odvádělo přímo Airbnb. A já si myslím, že efektivní regulace je finanční regulace na prvním místě. Pokud neuděláme finanční regulaci, tak něco zakazovat nebo přikazovat nepovažuji za úplně šťastné. Na druhou stranu v Praze jsou specifické podmínky, a byť ten pozměňovací návrh není úplně domyšlený, jsou tam nějaké nedostatky, tak je to delegováno na samosprávu a ta si bude moci rozhodnout, v jakém rozsahu to uplatní nebo neuplatní. Ale tím nepředjímám jakkoliv diskuzi v rámci hlavního města Prahy. Taky jsem chtěl připomenout, že v rámci ústavně-právního výboru jsme schválili jeden pozměňovací návrh, který určitým způsobem posiluje práva sousedů, a taky jsme se dohodli s Ministerstvem pro místní rozvoj, že k tomu vydá návod.
Znovu poprosím o klid v sále. Prosím.
Já bych tedy chtěla poprosit paní doktorku Kordovou Marvanovou, jestli by mi mohla odpovědět na tu otázku, jak se to bude prokazovat, jak se to bude vymáhat. Prostě mě zajímají ty technikálie, jak se to fakticky bude vymáhat, jak to bude probíhat. Protože já jsem ta poslední, která bych si přála, aby se tady obnovily nějaké uliční výbory, kde lidé prostě budou udávat jeden druhého. A pokud tedy na té radnici bude důvodné podezření, že někdo takto ty byty přes nařízení rady pronajímá, tak jak se bude doručovat korespondence, jaké tam budou lhůty. Jestli jste o tom přemýšleli v této rovině. Protože to si myslím, že by nás jako zákonodárce mělo zajímat.
Děkuji. Pan ministr Plaga se nám omlouvá z dopolední části jednání z pracovních důvodů.
Já se ptám paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy.
Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte jenom na úvod třetího čtení opět představit návrh hlavního města Prahy jako zákonodárnou iniciativu. Takže prosím o podporu tohoto návrhu.
Otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Poprosím všechny, aby se usadili na svých místech, případně si vyřešili svoji diskusi v předsálí.
Zdůvodním proč.
Ptám se, kdo další do rozpravy.
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já se jenom nejdříve krátce vyjádřím k tomuto zákonu. A my bychom měli vážit opravdu na lékárnických váhách, jakým způsobem umožníme ve veřejné moci vstupovat do soukromých vztahů a do soukromého vlastnictví. Jestli budou mít nějaké zábrany pro to, jakým způsobem vstupovat do soukromého vlastnictví a jakým způsobem toto nařízení uplatňovat. Já třeba nemusím tu důvěru mít. Dnes se to týká možného zákazu krátkodobých pronájmů, druhým krokem třeba potom může být, že rada obce bude rozhodovat o tom, komu může ten soukromý vlastník pronajmout, to může navázat, třetím krokem může být, že veřejná moc začne mluvit do toho, komu se dá vůbec prodat, komu ten vlastník může ten byt prodat a podobně. A já si myslím, že ta cesta, na kterou se vykračuje tímto pozměňovacím návrhem, je na konci velmi nebezpečná. Takže nakročení na tuto cestu vstupu do soukromého vlastnictví je z mého pohledu opravdu velmi nebezpečné. Všichni si uvědomujeme, že krátkodobé pronájmy spojené s ubytovacími službami by měly mít také určitá pravidla, protože je to podnikání. Ale ten zásadní problém v tomto podnikání je, že většina těch ubytovacích služeb se dneska pohybuje v šedé zóně, že to ti vlastníci ani nepřiznávají, možná z toho ani neplatí daně a podobně. A prvním krokem by měla být snaha o to, aby se dostali z šedé zóny do té zóny legální. Takže to způsobí pravý opak. Způsobí to daleko větší chaos a daleko větší problémy.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dvojí kvalita se totiž netýká do budoucna jenom definování dvojí kvality potravin, ale také nepotravin. To si myslím, že bude pro Českou republiku možná ještě složitější i v duchu toho, co tady naznačil můj předřečník, neboť dvojí kvalita se netýká jenom dovozu, ale také naší produkce a vývozu, a nejenom potravin, ale i jiných výrobků. Co je vlastně hlavní otázkou při posuzování dvojí kvality, je, kdo za to vlastně může. Náš vládní návrh zákona.
Já poprosím poslance v předních lavicích, aby pokud možno, přestali vyrušovat.
Vládní návrh zákona říká, že je třeba postihovat všechny prodejce.
Seznámím sněmovnu s omluvenkou, pan poslanec Výborný se omlouvá od 13.45 do konce jednacího dne z rodinných důvodů. Nyní se zeptám pana poslance Juříčka, jestli chce ve svém projevu pokračovat. Mám za to, že ne, takže to budu brát tak, že skončil. Pro pořádek, pan ministr se s faktickou poznámkou již nehlásí, takže přerušíme tuto sloučenou rozpravu v tento moment. Děkuji za pozornost, to je vše.
Další se změnou pořadu schůze se nikdo nehlásí. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Zahájil jsem hlasování. Zahajuji hlasování. My se posloucháme. Hlasování pořadové číslo 345, přihlášeno 165 poslankyň a poslanců, pro 59, proti 20, návrh byl zamítnut. Hlasování pořadové číslo 346, přihlášeno 164 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 4, návrh byl zamítnut. Zahájil jsem hlasování. Hlasování pořadové číslo 348, přihlášeno 165 poslankyň a poslanců, pro 57, proti 36, návrh byl zamítnut. Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze a můžeme přejít k projednávání jednotlivých bodů programu. Prvním bodem, který dnes budeme projednávat, je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman, kterému uděluji tímto slovo. A poprosím klid v jednacím sále. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Adaptace nařízení bude spočívat ve vytyčení nových požadavků a povinností Ministerstva zemědělství a v úpravě těch stávajících, které se týkají informačních povinností vůči Evropské komisi a případně i dalším členským státům. Návrhem dojde k zefektivnění koordinace dozorové činnosti a spolupráce s Evropskou komisí a také k úpravě problematiky způsobu odběru vzorků při úřední kontrole. Novela dále poskytne nezbytnou úpravu používané terminologie. Bude reagováno na poznatky z aplikační praxe, což rovněž přispěje k zefektivnění úřední kontroly a k posílení právní jistoty jak kontrolovaných osob, tak kontrolujících. Návrh právní úpravy je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, je slučitelný s předpisy Evropské unie, s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravy, do které mám přihlášené zatím dva poslance - pana poslance Radka Holomčíka a pana poslance Petra Bendla. Než vám dám slovo, přečtu ještě omluvy.
Nevím, do jaké míry to bylo zamýšleno. To neznamená, že by byla zdraví nebezpečná, že by v ní nutně musely být toxiny. Takže by byla rozhodně velká škoda, kdybychom podporovali nějaký trend plýtvání s jídlem.
Ovšem v tom sporu výrobce - prodejce to potom nejde vyřešit. Museli bychom asi změnit i správní řád, a to nevím, jestli by byla vůle Sněmovny něco takového udělat. Je zcela evidentní, nebo není úplně jasné, že trefujeme správně. Myslím si, že by to mohlo vést až k tomu, že v zásadě některé potraviny nebudou na trhu České republiky vůbec, čímž bychom ochuzovali českého zákazníka. A zároveň nejsou jasná kritéria, podle kterých bude posuzována dvojí kvalita. Možná pan ministr na to bude mít odpověď. A také není jasné, kdo a jak případně bude kompenzovat obchodníkům případnou škodu způsobenou výrobcem, pokud bychom tedy se soustředili na sankcionování prodejce, a ne výrobce. Tolik aspoň za mě v tuto chvíli k tomuto návrhu zákona. A těším se na případnou reakci pana ministra.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat.
Vážení přítomní členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda avizovala, že k tomuhle zákonu praxe ukázala, že by byl potřeba ještě jeden malý bod změny. Vím, že většina z vás, kteří se věnujete zákonu o potravinách a tabákových výrobcích, se zkrátka věnuje jiným aspektům této legislativní normy. Ale ony jsou to také organizace veřejně prospěšné. A teď ta pointa: stejně nakonec ty konkrétní organizace, které mají to povolení, určuje Ministerstvo zemědělství. Aby to mohly poskytovat veřejně prospěšné právnické osoby. Tak to je stručně za mě a děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Richterové. Prosím, máte slovo.
A já věřím, vážená Poslanecká sněmovno, že je naším cílem přinést spotřebitelům férové zacházení. Také oceňuji profesionalitu Státní zemědělské a potravinářské inspekce a věřím, že je to právě ta správná instituce, která toto zaručí.
Ta byla zatím poslední přihlášená do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.
K čemu je ta matematika dobrá. Vyjadřujeme se k tomu celkem každý z nás s různými pohnutkami. Učí se řešit problémy, učí se řešit, jak začít, jaký nástroj použít, poznat, že dospěli k výsledku, a učí se ten výsledek také správně interpretovat. To je možné, ale určitě se naučili jednu význačnou věc, a to je pracovitost. To ale není obvyklé a není to i správné. Čili pracovitost je věc, která úplně není v dnešní společnosti tou hlavní hodnotou. Studenti by byli radši, kdyby nemuseli se takto pracovitě a systematicky připravovat. Mají radši předměty, které se dají nějak vykomunikovat, možná s pomocí internetu získat jako nějaké náměty, ty pak vtělit do různých seminárních prací, obvykle tedy víceméně zručně zkopírovaných. Náročnou zkoušku na gymnáziích, možná méně náročnou, prakticky orientovanou na odborných školách a třeba klidně, i jak to i dneska je na těch školách, řekněme, zdravotnických nebo ryze společenskovědních, maturitu učinit volitelnou. Chtěl bych zmínit myšlenku pana ministra - ty metodické kabinety. Byla s tím dobrá zkušenost a účast na akcích, které tehdy pořádali, jakkoliv to byly ty KPÚ zprofanované, tak vytvořily určitou vazbu mezi učiteli matematiky a daly jim možnost mezi sebou komunikovat a cítit určitou stavovskou pospolitost.
A nyní pan poslanec Juříček, případně bude následovat pan poslanec Rais.
Dámy a pánové, víte, já bych se na to radši podíval prostřednictvím trhu, co si přeje trh. A teď navazuji na to, co říkal nakonec i tady pan profesor Vondrák prostřednictvím předsedajícího, co říkal Martin Kolovratník a nakonec co říkal i pan kolega Václav Klaus prostřednictvím předsedajícího. Všichni si to přejí tady v České republice, všichni o tom hovoříme. A maturita z matematiky je prosím vás samozřejmě jeden z přirozených výběrů a filtrů toho, kdo na tu vysokou školu se dostane. To si přiznejme. To přece není špatně, když 20 nebo 30 % studentů neudělá maturitu z matematiky. Vždyť v čem je problém? Další věc je, když se na to podíváte z hlediska filozofie a z hlediska psychologie osobnosti, tak ontologie lidské psychiky říká, že když postavíte nějakou vyšší bariéru, tak bifurkace lidské osobnosti pak ukáže, že tu bariéru jsme schopni překonat. Ti, kteří chtějí. Ti, kteří nechtějí, tak ji nepřekonají.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji dnešní jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Jelikož dnes nemáme k projednání žádné body z bloku třetích čtení, u kterých by byly splněny zákonné lhůty, měli bychom se věnovat bodům z bloku zákonů prvních čtení. Teď se zeptám, jestli jsou nějaké návrhy na změnu pořadu schůze. Pan předseda Faltýnek se hlásí jako první.
Hezké dopoledne, dámy a pánové. Vážený pane místopředsedo, dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl následující změny pořadu schůze, s tím, že se všemi kolegy ve Sněmovně jsem v průběhu týdne o tom komunikoval, takže by to nemělo být žádné překvapení. bod číslo 28, tisk 514 - vládní návrh zákona na ochranu zvířat proti týrání; bod 29, tisk 645 - vládní návrh novely školského zákona; bod 30, tisk 506 - poslanecký návrh novely školského zákona, to jsou tisky, které jdou vlastně spolu, tak jsme se dohodli už v minulosti. tisk 490 - vládní návrh zákona o státní sociální podpoře; tisk 448 - vládní návrh zákona o základních registrech; Děkuji za pozornost.
Tak děkuji. Další pan předseda Fiala.
Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové. My jsme se na takové neoficiální schůzce předsedů poslaneckých klubů v úterý večer domlouvali, že v pátek po dvou pevně zařazených bodech zařadíme zbytek opozičního okénka. Podle mého názoru tam zůstaly ještě asi dva nebo tři návrhy zákonů. Ještě předtím, než načetl pan předseda klubu hnutí ANO ten sáhodlouhý seznam, který je asi tak na čtyři schůze Poslanecké sněmovny.
Pan poslanec Nacher.
Jde o novelu občanského soudního řádu. Pak vysvětlím, o co jde. Je to podle mě věc, kterou bychom mohli projednat rychle. Právě včera to bylo výročí, co to tady projednal organizační výbor. Jako bod po tom klouzavém mandátu, jak to načetl pan předseda Faltýnek, alternativně, kdyby se to teď neprohlasovalo nebo nestihlo, jako první bod v úterý 17. prosince. Je to stručná záležitost.
Tak prosím vás, jestli máte nějakou technickou poradu k pořadu schůze, tak bych poprosil, abyste ji řešili trošku někde jinde, protože přece jenom se hodně špatně mluví.
Takže tisk 320, jak jsem řekl, tedy zařadit po těch navržených tiscích, které navrhl pan předseda Faltýnek, alternativně jako první bod 17. prosince. A v té chvíli je tam najednou ten klient sám. Myslím si, že to je nekonfliktní.
Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Jsem hluboce přesvědčen, že jednou z důležitých povinností každého člověka je bránit lidský život a chránit lidskou důstojnost. Žijeme v Evropě, která se může chlubit tím, že její kultura je vystavěna na antických, židovských a křesťanských základech, tedy na hodnotách, které v sobě pojí prvky humanity a porozumění. Pokud chceme těmto hodnotám být věrni, pak nemůžeme zůstat lhostejní k porušování lidských práv kdekoliv na naší Zemi. Zároveň připouštím, že v případě některých států, kde také dochází k vážnému porušování lidských práv, vzhledem k omezeným diplomatickým stykům není příliš mnoho možností něco konkrétního vykonat. Mám na mysli zejména některé africké země. Pokud se ale týká našich styků s Čínskou lidovou republikou, tak to je zcela jiný příběh. Jsem přesvědčen, že máme v rukou diplomatické nástroje, jak vyjádřit svůj zásadní nesouhlas s tím, co se v oblasti lidských práv v Číně děje. Co nás ale musí znepokojovat nejvíc, jsou zvěrstva páchaná formou nelegálních odběrů orgánů v Číně s následným určením ke komerčně prováděným transplantacím. Postupně jsem se však dostal k řadě informací, které to, co se zpočátku zdálo jako velmi neuvěřitelné, bohužel potvrzují. Někteří z nich jsou pak zabíjeni kvůli tomu, aby jejich orgány sloužily rozvíjejícímu se obchodu s transplantacemi, který má hodnotu zhruba jednu miliardu dolarů ročně. Dle informací kanadského právníka Davida Matase probíhá v Číně ročně 60 až 100 tisíc transplantací, přičemž většina orgánů pochází právě od vězňů. Na nelegální odběry orgánů již v roce 2012 zareagovala Mezinárodní transplantační společnost, která vyzvala Čínu, aby opustila zcela neomluvitelnou praxi nelegálních transplantací. Považuji za velmi naléhavé, aby se k tomuto zásadnímu problému postavila svým usnesením také Poslanecká sněmovna. Jen připomenu, že Senát Parlamentu České republiky již v této věci přijal usnesení, a to v březnu tohoto roku. Velmi děkuji zástupcům petentů více než 49 tisíc českých občanů, kteří podepsali petici proti perzekuci praktikující Falun Gong v Číně, a která již byla předána zde v Poslanecké sněmovně. V mezidobí také vznikla výzva osobností českého kulturního a společenského života, které žádají, aby se problémem potírání lidských práv Sněmovna zabývala.
Opak je spíš pravdou a my bychom na to měli nějakým způsobem reagovat a neodkládat řešení, která máme na stole.
Má tak učiniti předseda Sněmovny a má tak učiniti nejdříve po deseti dnech.
Děkuji za ten návrh. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o ztišení, ať víme, o čem budeme jednat. Po poradě předsedů poslaneckých klubů a předsedů stran jsme došli k závěru, že pan Faltýnek senátní vratky, ten návrh na zařazení senátních vratek, stahuje. Takže tento návrh je stažen.
Vážený pane předsedající, já bych chtěl ještě doplnit zařazení našeho bodu, tedy tisku 500, bod 148, novela o důchodovém zabezpečení. Na tom je všeobecná shoda, budeme o tom hlasovat.
Další byl pan předseda Michálek.
Děkuji za slovo. Ten návrh zákona by podstatně zjednodušil zakládání obchodních společností, a tudíž pomohl našim podnikatelům, aby mohli růst a aby Česká republika lépe prosperovala. Je to taky návrh, který jsme navrhovali do opozičního okénka, a už když se projednával návrh programu jednání, tak jsme avizovali, že pokud se nestihne doprojednat návrh v rámci opozičního okénka, tak budeme chtít, aby se projednal v pátek. Takže já bych si dovolil požádat vzhledem k tomu, že tady pan kolega Fiala z SPD vznesl návrh na zařazení jejich bodu z opozičního okénka, který tedy byl po našem bodu podle pořadí velikosti klubů, tak bych si dovolil požádat o zařazení za ten klouzavý mandát před ten návrh SPD, tak aby to zůstalo v tom dohodnutém pořadí.
Základní povinnosti při rozmnožování psů a koček platí pro všechny chovatele. Dále novela zavádí licenci k provádění veřejného vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování, například v cirkusech. Novela dále navrhuje zpřísnění podmínek pro chovatele druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, zejména v zájmových chovech. Na základě rozšířeného zmocnění budou nově ve vyhlášce upraveny také požadavky týkající se péče, požadavky na prostory a vybavení pro chov těchto zvířat. Nově bude Ministerstvo zemědělství hradit účelně vynaložené náklady spojené se zajištěním péče o zvířata na základě žádosti podané obecním úřadem obce s rozšířenou působností za podmínek stanovených zákonem. Součástí návrhu zákona je novela zákona o správních poplatcích. Zavádí nový správní poplatek za udělení licence k provádění veřejného vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování, zejména v cirkusech. Zavádí také správní poplatek za schválení projektu pokusů. My jsme tuto problematiku v případě politické podpory připraveni řešit pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tolik moje zpravodajská zpráva a těším se jako zpravodaj na diskusi. Děkuji za pozornost.